Vláda je také přesvědčena, že efektivnější využívání prostředků určených na kohezní politiku zajistí zejména to, že členské státy získají větší pravomoci rozhodovat o zaměření prostředků na národní priority, a pokud budou národní podíly fondů odrážet domácí podmínky a potřeby. Pro českou vládu je rovněž velmi zásadní vyjednat výhodné budoucí finanční podmínky pro implementaci fondu kohezní politiky. Teď je to tři, navrhují se dva a s tím také zásadně nesouhlasíme. Návrh Evropské komise by přinesl nadměrný dopad na konečné příjemce a na národní rozpočty. V rámci vyjednávání budeme proto prosazovat zmírnění těchto pravidel. Co se týče společné zemědělské politiky, považujeme za problematické jak navrhované úspory, tak i povinné zastropování přímých plateb. Chtěla jsem vás seznámit s touto pozicí. My samozřejmě se chceme velmi aktivně účastnit na všech úrovních projednávání víceletého finančního rámce, chceme, aby byl slyšet náš hlas, aby byly zohledněny naše kritické připomínky, abychom vyjednali co nejlepší podmínky pro Českou republiku. Ještě dlužím odpověď na dotaz panu poslanci Plzákovi k proceduře. Zcela určitě by to nebyl dobrý signál, protože se musí na víceletém finančním rámci členské státy shodnout.
Děkuji. Já jsem jenom chtěl poděkovat paní ministryni, že tady zaznělo, že skutečně vláda České republiky bude bojovat proti zastropování zemědělských dotací, což je nepřímé potvrzení toho zmiňovaného konfliktu zájmů, který jsem tady zmiňoval už v úvodním příspěvku. Dále bych chtěl ještě zdůraznit tu důležitou část, která tady zazněla v projevu paní ministryně.
Není tomu tak. Pan poslanec Juříček chce vystoupit k programu? Není rozprava, to znamená buď navrhovat konkrétní bod, anebo s přednostním právem. O pevném zařazení už tedy nebudeme hlasovat. Dovolte mi přečíst jednu omluvu. Omlouvám se, já jsem to vnímal jako připojení se k návrhu. Kdo je proti? Dorazily další omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Richterová z odpoledního jednání. Budeme pokračovat bodem
Děkuji, vážený pane předsedo. Nové a reformované programy se řídí těmito zásadami: je to větší důraz na evropskou přidanou hodnotu, jednodušší a transparentnější rozpočet, méně byrokracie pro příjemce, flexibilnější a akceschopnější rozpočet a účinný rozpočet. Komise chce rovněž zajistit, že provádění programu bude účinné, efektivní a posílí vazbu mezi financováním Evropské unie a dodržováním zásad právního státu. Rozpočet se snaží reagovat na unijní priority, které jsou strukturovány do sedmi okruhů, kolem nichž jsou sestaveny jednotlivé dotační programy. Pro investice do infrastruktury v oblasti transevropských sítí, dopravních, digitálních a energetických by měl být zřízen zformovaný Nástroj pro propojení Evropy, známý jako CEF. Nově by měl vzniknout také program pro digitální Evropu. Druhým okruhem je okruh soudržnost a hodnoty. V tomto okruhu je zahrnuto financování kohezní politiky, tedy jedné z klíčových priorit České republiky, a to zejména z pohledu zajištění dostatečně velké finanční obálky pro naše regiony, kdy hlavním kritériem pro rozdělení prostředků zůstane i nadále relativní hrubý domácí produkt na obyvatele v jednotlivých regionech. Tento okruh zahrnuje společnou zemědělskou politiku, která bude rozdělena do dvou okruhů, do dvou pilířů, a to přímých plateb pro zemědělce a rozvoje venkova.
Další faktická poznámka pan poslanec Koten, připraví se pan poslanec Peksa.
Hájit jejich zájmy! Naprostá ostuda!
Další s faktickou poznámkou pan poslanec Peksa, potom jsem si dovolil přihlásit já.
Děkuji. Mě fascinuje ta až dojemná sounáležitost, která tady probíhá mezi SPD, některými kolegy z ODS a některými kolegy z ČSSD. Bravo, pánové, gratuluji. Nicméně pojďme to vzít věcně. Pane kolego Klausi prostřednictvím pana předsedajícího, pan Juncker opravdu, ale opravdu není můj reprezentant. Za tuhle směrnici nesou odpovědnost evropští lidovci a pan Juncker je jejich reprezentantem. A já si myslím, že ta věc, že nějakou konkrétní členskou zemi ovládne nějaký oligarcha, se může stát. To není nic nepředstavitelného, to se může stát. A je docela dobře představitelné, že bude dělat čistky v rámci policie a justice.
S faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Vondráček.
Já budu stručný. Já nemám žádné informace o tom, že by toto stanovisko bylo jakkoli konzultováno jak na úrovni předsedy, nebo předsednictva, nebo výboru. V době různých krizí, nejenom těch migračních, Evropa potřebuje spíš nějaký respekt a důvěru mezi státy a dialog. A tohle není nic jiného než prohlubování příkopů, které už existují a budou jenom hlubší. Možná z toho poslanci Evropského parlamentu měli dobrý pocit, když si odhlasovali rezoluci, já ten dobrý pocit vůbec nemám.
Prosím, máte slovo.
Tady několikrát zaznělo, že máme hájit zájmy České republiky, že máme hájit zájmy našich občanů. Samozřejmě že máme hájit zájmy našich občanů! Ale co je zájem našich občanů? Já jsem pevně přesvědčená, že zájmem našich občanů je, abychom byli aktivní a pevnou součástí Evropské unie. Vy si opravdu někdo myslíte, že je zájmem našich občanů, abychom vystoupili z Evropské unie, abychom se izolovali, abychom na to ekonomicky i bezpečnostně doplatili? To si opravdu myslíte, že tohle je zájmem České republiky? Kam by nás to přivedlo? Naším zájmem, životním zájmem České republiky je být opravdu pevnou částí Evropské unie! Nenabízejte jinou cestu. Ona totiž jiná není. Evropská unie není ideálním projektem. Podílejme se na tom, aby byla lepším projektem. Ale je to i na nás.
Další faktická poznámka, pan poslanec Skopeček, připraví se pan poslanec Ondráček.
Já si velmi vážím vašich slov a opravdu to uznávám. Někdy se to v politické straně stane. Vím, jak je to nepříjemné, a opravdu si cením těch slov, která tady zazněla.
Děkuji.
Já myslím, že tady nikdo z nás nezmínil slovo vystoupit z Evropské unie. Není to buď, anebo. Je to o aktivní politice a o tom mít schopnost a odvahu i občas nesouhlasit.
Děkuji za dodržení času. Další faktická poznámka, pan poslanec Ondráček, připraví se pan poslanec Peksa.
Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že se zájmem jsem si vyslechl vaše dvě minuty zde u řečnického pultu, kdy jste se i vy jako čelný představitel hnutí ANO distancoval od svých kolegů europoslanců, kteří včera hlasovali tak, jak hlasovali. Samozřejmě je to krásné vystoupení. Možná proto jsem chtěl zařadit bod informace vlády o postoji České republiky, protože teď v podstatě se bavíme o tom, o čem jsem se chtěl bavit já příští týden ve středu odpoledne.
Nyní faktická poznámka pan poslanec Peksa, připraví se pan poslanec Klaus. Ne? Pan Peksa to zrušil, takže poprosím pana poslance Klause, poté pan poslanec Plzák.
Tak ještě jednou. Je to výsostně nedemokratické.
Pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Ondřej Veselý.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já nevím, jestli moje vystoupení přímo spadne do kategorie faktické poznámky, protože nereaguje bezprostředně na vystoupení předřečníků. Ale já bych chtěl poprosit paní ministryni, až bude mít vystoupení, jestli by mi odpověděla na jeden dotaz.
Děkuji za slovo. Nejdříve asi reakce na pana poslance Foldynu. Ale co jsem chtěla říci. Projednáváme bod víceletý finanční rámec Evropské unie. Moc prosím.
Nyní tedy vyzývám k vystoupení pana předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru.
Když si vzpomenete na úvodní vystoupení pana zpravodaje a pak na vystoupení mého kolegy pana poslance Skopečka, tak jasně uvidíte, že ta debata o Maďarsku má smysl a má jasnou souvislost s víceletým finančním rámcem, protože je tam navrženo, aby čerpání evropských peněz bylo podmíněno mimo jiné dodržováním, které bude někdo hodnotit, například Evropský parlament. Včera jsem to slyšel v nějaké debatě, nebo předevčírem, omlouvám se. Porovnejte peníze na obranu vnějších hranic Evropské unie a na společnou zemědělskou politiku. Neuvěřitelné peníze, které Evropská unie dává na společnou zemědělskou politiku. A tam se skoro nic nemění.
Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Zdeňka Ondráčka. Prosím, vaše dvě minuty.
Evropská unie dnes už jsou jenom příkazy, zákazy a všecko ostatní s tím spojené. A to asi je správně a tak by to mělo být. Stačilo jedno hlasování a mohli jsme se o tomto všem bavit ve středu odpoledne. Teď budeme rádi, když dojednáme tento bod.
Děkuji za vystoupení.
Chtěl jsem rychle reagovat na vás, pane předsedající. Ona situace je taková, že kdykoli je Bůh vysoko a Andrej Babiš daleko, tak hnutí ANO neví, co má dělat. Tam jsou naprosto běžné situace, že někteří lidé hlasují společně s SPD a někteří lidé hlasují naprosto kontradiktivně vůči SPD.
Já jsem také ve svém projevu řekl, že čím víc Evropa opouští tyto křesťanské hodnoty, na kterých byla založena, tím víc Evropa sama sebe ztrácí. A chtěl jsem vám říct, milé poslankyně a poslanci, jedna z hodnot, na kterých byla Evropa postavena, je věčný zápas o pravdu. A je to zápas o to, co je skutečnost a co jsou lži, co je manipulace s lidmi a co jsou fake news. Je to o tom, že Evropa byla postavena na akademických svobodách a ověřitelných pravdách.
To byl pan poslanec Bartošek.
Teď bohužel to spadlo do té věci. Nyní tak to dělám, jinak s ním vystoupím ve standardní diskusi.
Děkuji.
A tam jsem řekl jednu věc, a to že partner je ten, s kým sdílíme společné zájmy. Spojenec je ten, s kým sdílíme i společné hodnoty.
Včera jsme se o naší složitosti daňového systému bavili. Děkuji za pozornost.
Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jiří Kobza.
Děkuji za slovo. Já tomu tak rozumím, menší firma prostě spotřebovává méně.
Omlouvám se, s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Skopeček.
A teď si k tomu doplňme ten eurospeak. Myslím si, že to je také věc, která stojí za pozornost v kontextu včerejších událostí v Evropském parlamentu. V tom rozpočtu se navrhuje navýšení prostředků na migraci, na téma migrace, což může znít na první pohled velmi příjemně pro ty z nás, kteří považují otevření se masové migraci v Evropě za sebevraždu Evropy. Oni chtějí pouze z té nelegální migrace různými cestami udělat migraci legální. Může to být i přesně naopak.
Děkuji. Pokud v některém členském státě dochází prostě k zneužívání justice, pak nepochybně nemůžeme mít důvěru v to, že ty dotace, které tam jsou rozdělovány, jsou rozdělovány spravedlivě. Proto je důležité, aby vláda práva platila ve všech státech Evropské unie. Řada z nás se s ním neztotožňuje. A mně tedy osobně připadá jako velké chucpe to, že evropští lidovci, konkrétně tedy členové KDU-ČSL Svoboda, Šojdrová a Zdechovský, přestože verbálně deklarují podporu nějakým společným evropským hodnotám, hlasovali na obranu Viktora Orbána.
Těch faktických poznámek nám tady přibylo, takže nejprve pan poslanec Skopeček, poté pan poslanec Klaus.
Já samozřejmě podepisuji, že mají být dodržovány principy právního státu, ale už dneska má Evropská unie dostatečné nástroje, jak proti státům, které je porušují zasáhnout.
To stanovisko přijde nám, parlamentu, a máme zřízen evropský výbor, zkratka VEZ, mají tam zastoupení všechny strany a tam naše stanovisko za parlament budeme projednávat. A stejné stanovisko předpokládám, že vzejde i z Maďarska.
Prosím.
Oni totiž poslanci hnutí ANO jsou součástí evropské frakce ALDE, což je v podstatě otevřeně proimigrační globalistická frakce, kterou vede skutečně jeden z největších neomarxistických aktivistů, bývalý belgický premiér Verhofstadt, a samozřejmě oni nehlasují přece špatně nebo jinak. Oni hlasují přesně v souladu s ideou té frakce, které se dobrovolně stali členem. Oni hlasují tak, jak mají z pohledu hnutí ANO. Takže tady neříkejme, že je to jinak.
Další faktická poznámka - pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Foldyna.
Je jistě mnoho věcí, které můžeme rozporovat, a mít připomínky k tomu, co se děje, k Maďarsku. Ale považuji za krajně nešťastný včerejší krok Maďarsko trestat. K tomu je třeba se vracet. Na křesťanství, které respektuje člověka jako jedince, hájí rodinu, na křesťanství, které říká, že je potřeba pomoct lidem, kteří jsou v nouzi, ale na druhou stranu také říká, že být Evropanem a být křesťanem je otázka i vlastní hrdosti. Evropa není necitlivá. To jsou hodnoty, na kterých vznikla Evropa. A z toho důvodu dávám procedurální návrh a chci, aby byl přítomen a vysvětlil nám a řekl, co je tedy skutečnost, co je pravda. A dávám procedurální návrh na přerušení tohoto bodu, dokud nebude přítomen pan premiér.
Já svolám poslance do jednacího sálu a mám tady tedy návrh na přerušení jednání do přítomnosti pana premiéra.
Prosím vás, my tady přece nediskutujeme o žádné ideologii. My tu diskutujeme o zásadních principech existence evropských zemí. Na tom není nic levicového nebo pravicového. A o tom je ta diskuze! A jestli se někdo hlásí k těm základním principům, je to jeho věc, a vy se hlásíte k těm jiným principům, které tady chtějí udělat nesystémový stát, stát plný lidí, kteří sem přijdou z ciziny na základě jiných křesťanských hodnot, na základě jiných kulturních hodnot, no to je problém váš!
Skutečně je to mimo jiné taky židovská a křesťanská tradice, římské právo, řecká filozofie. Jsou to konkrétní lidé, konkrétní politici z konkrétních členských států, kteří rozhodují a kterým my chybně říkáme Brusel. Jsou to konkrétní europoslanci, konkrétní eurokomisaři, konkrétní ministři zasedající na Radách Evropské unie a konkrétní premiéři zasedající na Evropské radě.
A my takovou zahraniční politiku nemáme. Podívejte se, co ukázala tato debata. Tato debata také jasně ukázala, že i když tady místopředseda České strany sociálně demokratické horuje za národní zájmy a proti spuštění procesu vůči Maďarsku, tak ten, kdo za jeho stranu fakticky řídí Ministerstvo zahraničních věcí, pan europoslanec Poche, má stanovisko úplně opačné.
Nyní bych tedy přečetl tři omluvy.
A já se tady nebudu distancovat od hlasování našeho europoslance Standy Polčáka. Já si myslím, že hlasoval s rozvahou a hlasoval správně. A ti dneska kritizují? Záleží samozřejmě na rozhodnutí Evropské komise, jak se k tomu postaví. Protože z jejich pohledu a podle zprávy, která byla zpracována pro Evropský parlament, je v Maďarsku ohrožena nezávislost soudů, ohrožena svoboda médií, ohrožena občanská společnost a zneužívají se dotace.
Ano, ale faktické poznámky mají přednost před přihláškami do obecné rozpravy s přednostním právem. Super, já vaši přihlášku do obecné rozpravy s přednostním právem mám.
Budu velmi stručný. Co se týče toho, jak nás tady všichni neustále okopáváte. Vy jste schopen spojit migraci s nákupem vajíček v obchodě. To už není možné. Jakou pravdu chcete slyšet? Přečtěte si to.
Vážené kolegyně, vážení kolegové napříč politickým spektrem, všichni jsme tady, protože nás zvolili naši občané, abychom hájili jejich zájmy. A já si dovolím vás poprosit, abyste ho nepodpořili.
To je naprostý chaos. A říci, že se nic neděje a že to máme ve vládním prohlášení, je naprostý alibismus.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tím, že se zastropuje, to nebude o tom, že se ty finanční prostředky dostanou těm malým. A druhá záležitost. Jestli chodíte na venkov, tak jsou tam zemědělci malí a velcí.
Děkuji panu poslanci. Paní poslankyně, prosím. Nyní vyzývám pana poslance Válka.
Tehdy byl ohrožen socialismus a komunismus a ty státy reagovaly, jak měly. Pánbůh zaplať, kdyby se jim to nepovedlo. Ono se jim to povedlo a komunismus a socialismus jsme dál měli. A teď je v Maďarsku ohrožena demokracie a Evropský parlament reaguje tak, jak má. V tom je rozdíl mezi těmi dvěma situacemi.
Prosím, máte slovo, máme osm minut do přestávky.
Já si myslím, že to, co máme na stole, tak především bychom se měli soustředit na návrh usnesení, a ne všichni tak učinili. Co je navrženo? Nikoliv schvalovat víceletý finanční rámec, ale schvalovat pozici vlády, tak jak průběžně vypadá. A paní ministryně tady zdůraznila, že ta pozice je kritická v konkrétních bodech, a některé body jsou vypíchnuty do usnesení.